A k té věci, o které jste hovořila.
A je to díky inflaci.
Nyní tedy několik faktických poznámek. Nejdříve paní poslankyně Peštová, následuje pan poslanec Mašek, vládní poslankyně Pastuchová a pan premiér Fiala.
Děkuji za slovo, paní předsedající, já se omlouvám za špatné hlasivky. To je jedna věc.
Prosím, máte slovo. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová. Pan premiér ruší faktickou a hlásí se s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Takže to máme pět měsíců. Vy jste dali dotace na bydlení, na staré domy právě pro seniory, ale ten senior si ji nemůže vyčerpat, protože nemá potvrzen důchod. A další věc, když si čteme teď ty vaše signály, jak bude důchodová reforma vypadat, tak to vlastně nikdo neví. Takže je další nával na Českou správu sociálního zabezpečení, protože každý se bojí, co bude, takže tam je další nával o žádosti o důchody, a k tomu nám do toho spadne valorizace.
Nyní nejdříve ještě s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Faktické mají přednost, tudíž...
Paní předsedkyně, já bych chtěl požádat kolegyni a kolegy z hnutí ANO, ať se držíme jednacího řádu. Já to plně respektuji, podle mě je to na odpolední, na konkrétního člena vlády. K té důchodové reformě - já jsem tady seděl, když v roce 2015 váš předseda oznámil důchodovou reformu. Je rok 2023 a nepředstavili jste nic.
Děkuji za dodržení času a táži se - paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Děkuji. Víte, pane ministře, děkujeme za omluvu, ale to opravdu některým nepomůže. Proč k takovému řešení nebylo přistoupeno teď?
Děkuji za dodržení času. Po paní poslankyni Štefanové se poté může připravit pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, ujměte se slova.
Takže tam jsem se jen chtěla zeptat, jak se na to díváte vy.
Děkuji pěkně i za dodržení času a s odpovědí vystoupí pan místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. A právě z těchto důvodů vznikla diskuse se striktním výkladem Ministerstva zemědělství, protože je potřeba si uvědomit, že jednorázový rychlý zákaz by způsobil problémy spoustě lidí, kteří opravdu CBD, které není návykovou látkou - opravdu není návykovou látkou - užívají. Kratom, to je jiný příběh. Kratom je rostlina, víme, přírodního původu, kdy se z té rostliny získává nadrcený prášek, ten se pak používá. Publikace, které na toto téma jsou, řekněme nejsou zcela ve shodě, jak to riziko je silné a jak je velké, ale ve shodě jsou, že existuje. Žádné jiné rychlé řešení neznám.
Pořád se nedostaneme na nějaké přední místo, protože i další země zvyšují výdaje na obranu, a je to tak dobře. To je dobrá investice a je to investice do budoucna. Nemusel by být tak rychlý, kdybychom se v minulosti o naši bezpečnost a obranu starali lépe a kdyby to procento peněz HDP, které jsme vkládali do obrany v minulosti, bylo vyšší.
Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku.
Ano, pane premiére, takže pro vás ještě jednou. Nevyjednali jste vůbec nic! Slibujete, že budete modernizovat českou armádu. Já jsem pro. Nevyjednali jste vůbec nic! Vy jste tady mluvil o české vědě, českých firmách. My jsme vždycky vyráběli spoustu zbraní a spoustu částí zbraní. Dneska o ničem takovém neslyším.
Děkuji za dodržení času a s reakcí opět předseda vlády.
Vyjednali, a dokonce v rekordním čase, takže některé ty akvizice jsou ve finální fázi. Nelze o tom tady mluvit, ale brzy se to dovíte. A mohu vás také ujistit, že myslíme právě na český průmysl. Mluvil jsem o tom. Bude se část těch věcí vyrábět i na území České republiky, budou se na tom podílet české firmy. Jak se vám řekl, dobře vynaložené prostředky na obranu, to není jenom, že někde někam vydáte peníze. To znamená mimo jiné i to, že se na tom podílí český obranný průmysl. Mimochodem, český obranný průmysl je čím dál úspěšnější. Stáváme se v tomto směru opravdu velmi silnou zemí i v mezinárodním srovnání.
Děkuji a přistupujeme k interpelaci pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, ujměte se slova.
Ta je v podstatě velmi jednoduchá, a to ano nebo ne. Já bych chtěl tady slyšet, zda se vymezujete proti zrušení jednomyslného hlasování v rámci Evropské unie, zda jste pro, nebo proti. Pan ministr Bek se nijakým způsobem nevymezil za jeho předsedání Rady pro všeobecné záležitosti, jestli to říkám přesně. Ten proces byl spíše urychlen za našeho předsednictví. Jeho nástupce pan ministr Dvořák, váš ministr vaší vlády, dokonce řekl, že je pro zrušení jednomyslnosti. Ale je to vaše vláda, vaše odpovědnost a já se vás ptám, jste pro, nebo proti? Můžete se nám teď tady jednoznačně vyjádřit, ať víme, na čem jsme, na čem je Česká republika?
Samozřejmě jsme součástí koaliční vlády. Je logické, že na některé věci mají některé politické strany jiný názor, ani se tím netají. Moje přesvědčení je, že když ta debata poběží - a nebraňme se jí, to je dobře, že ta debata běží. To si myslí řada států. Moje pozice je, abychom do toho nezasahovali, ale nebraňme té debatě, to by bylo také chybné. Já jsem jasně odpověděl panu poslanci a odpověděl jsem myslím velmi srozumitelně. A poznámky o školákovi si tady nechte! Já se o to snažím. Já jsem svolal už dvě schůzky k zahraniční politice i s opozicí a k evropské politice, a to i navzdory tomu, že přes svoje sliby jste v době českého předsednictví vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Jsme velmi daleko v těch vyjednáváních. Myslím, že se nám daří získávat na svou stranu podobně smýšlející státy, ale bude důležité, abychom dokázali i přesvědčit aspoň část poslanců Evropského parlamentu.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás nejprve všechny odhlásila. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Babiš Andrej z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Bartošek Jan do 10.30 z pracovních důvodů, Bašta Jaroslav z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Bělica Josef z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednávání bodu 136 pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Na pořad jednání 65. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 12 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 9. a 23. února a 20. dubna do přítomnosti předsedy vlády. Chci se zeptat pana poslance, máte zájem o vystoupení ještě v rozpravě? Kolegyně a kolegové, prosím o ztišení v sále.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Jenom na úvod - tu interpelaci jsem nazval Plytká a drahá vládní komunikace. Považuji to za jeden z provozních nákladů Úřadu vlády nebo vlády jako takové. Přesto se k tomu Deštníku proti drahotě stručně vrátím nebo chviličku se u něj zastavím. U energií je tam třeba stále úvodní věta, že ceny elektrické energie rostou a stále budou růst v Evropě a nevíme, kdy se ten růst zastaví. Máme půlku května a víme, že už ta situace je poněkud odlišná, jiná. Tak určitě by stálo za to, abyste si takovýto web také aktualizovali, to za prvé.
Připraví se paní poslankyně Monika Oborná.
Vážený pane premiére, Státní zemědělská a potravinářská inspekce chystala zákaz volného prodeje produktů s obsahem kanabidiolu. Nové potraviny se nesmějí na trhu prodávat, dokud jejich bezpečnost není ověřena a schválena Úřadem pro bezpečnost potravin. Na českém trhu vidíme ve volném prodeji bez jakékoliv regulace celou řadu různých potravin a produktů s různě vysokým obsahem této látky. Jedná se hlavně o účinky na játra, účinky na nervový systém a psychiku. Dokud tyto účinky nebudou prozkoumány, není a nemůže být garantována bezpečnost užívání takových produktů, a není tedy možné je volně bez jakékoliv regulace prodávat, jak můžeme vidět v ulicích Prahy doslova na každém rohu. Já se ptám, proč jde vláda proti správnému záměru potravinářské inspekce a z jakého důvodu jste se rozhodli, že se nadále budou prodávat potraviny bez regulace ještě předtím, než bude ověřena jejich bezpečnost?
Řada lidí CBD používá k potlačení úzkosti, zmírnění bolesti, nespavosti a tak dál. CBD je tedy legální - to je důležité - bez psychoaktivních účinků a není také návykové. Tedy z toho neplyne, že jsou škodlivé. Na to je potřeba reagovat. Toto stanovisko komise vyvolalo celou řadu reakcí.
Děkuji za dodržení času.
Nulovou sazbu u knih jste odůvodnili tím, že existují učebnice. Výsledkem toho tak bude, že různé, můžeme říct pavědecké knihy nebo lifestylové časopisy budou prodávány se státní slevou, zatímco za tradiční deníky si lidé připlatí. Proč se na to ptám a proč to říkám? Měli byste si uvědomit, že tištěné deníky vždycky byly opakem dezinformačních webů. Stojí za nimi jednak institucionální vydavatel, konkrétní redakce, a hlavně odpovědnost za obsah jak před čtenáři, tak i před zákonem. Takže já se vás chci, pane premiére, zeptat, zda zvýšení DPH na noviny je výrazem slibu vaší vlády o podpoře svobodných médií, nebo je to snad výraz slibu vaší vlády o boji s dezinformacemi?
Umožňovali jsme jim tím pádem - a umožňujeme to a za to je potřeba poděkovat - aby po noční směně měli volno. Tam pak to často vede k tomu, že jsou potřeba využívat ty řekněme služby, příslužby a přesčasové hodiny.
Přistupujeme nyní k interpelaci pana poslance Karla Raise a připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Přeji všem dobrý den. V prvé řadě, jak Ministerstvo školství chce pracovat s talentovanou mládeží nebo pracuje s talentovanou mládeží na všech stupních vzdělávání, zejména na základní a střední škole? Za druhé, podporuje Ministerstvo školství i jiné talenty než ty, které studují na gymnáziích se sportovní přípravou? Pokud ano, kdybyste byl tak laskav a nějak nám je konkrétně uvedl?
Bude příležitost ještě pro doplňující dotaz.
To možná je jedno z témat, které bych chtěl otevřít v souvislosti s aktualizací strategických dokumentů Ministerstva školství. Ale teď konkrétně k téhleté věci. Samozřejmě mám podklady připravené od svých spolupracovníků a pronikám postupně při přípravě rozpočtu do jeho struktury. Bylo podáno 68 projektů za 30 milionů. Kromě toho podporuje Ministerstvo školství i v tomto roce výzvy na podporu soutěží, které vlastně jsou jednou z cest podpory talentu našich žáků a studentů. Tam jsou žadateli právnické osoby, které jsou školské, nebo jsou to školská zařízení přímo v rejstříku a některé nestátní neziskové organizace a veřejné a soukromé vysoké školy. Tam bylo podáno 150 žádostí a podpořeno bylo 128 projektů za 70 milionů korun. Jsem připraven samozřejmě usilovat o systematickou podporu takových aktivit.
Doplňující otázka pana poslance?
Jednak si myslím, že by stálo za to, spolupracovat s institucemi typu Menza a podobně, které jsou orientované tady na tyto studenty.
Táži se, zda má paní poslankyně zájem o doplňující otázku?
Mně šlo čistě o tu technickou záležitost, že prostě nějaký předpis nám říká, že potřebujeme schválení, a já se dočtu, že my se to snažíme obejít. A upřímně mě neuspokojuje to, že to užívá příliš mnoho lidí.
Děkuji za dodržení času.
CBD neužívá příliš mnoho lidí, ale užívá ho hodně lidí k léčebným účelům. Problém je, že shoda právníků není taková jednoznačná, jak je výklad řekněme. Někteří právníci mají pocit, že ta směrnice je zcela jasná a zavazující, že se jedná tedy o direktivu, jiní mají jiný výklad. Očekávám, že v květnu budeme mít nějaký materiál. No jistě, ano, měsíc se jednoduše určuje, vždycky je problém definovat ten rok, tomu já rozumím. Takže květen 2023, tedy myslím tento měsíc. Předpokládám, že tento měsíc budeme mít k dispozici nějaký materiál, jakýsi pracovní už koluje, doufejme, že ho dostaneme oficiálně.
A já jsem se chtěl zeptat, jestli můžeme hledat nějaké společné řešení pro ty lidi? To je první věc. Vím, že to bylo kdysi při zateplování domů, tak se musely skládat nějaké certifikace, které opravňovaly, aby ta dotace mohla být poskytnuta té firmě - zda by takovéto řešení nebylo vhodné i pro tu oblast.
S odpovědí vystoupí pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k ústní interpelaci pana poslance Kubíčka ve věci problémy s fotovoltaikou. Ale já bych za tu interpelaci chtěl vlastně poděkovat, protože je to jedna z těch interpelací, která nám může pomoci ve věcech, jako je osvěta, jako je předcházení problémů. Na úvod odpovědi si dovolím uvést, že jsme v loňském roce zaznamenali nárůst o 262 % co do počtu žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren a o 366 % co do jejich výkonu. Do roku 2023 se podle současných čísel do dubna dá předpokládat, že budou tyto rekordní hodnoty dále překročeny v novém ročním rekordu. Bohužel jako v každém oboru, který zažívá nějaký boom, se mohou u menšiny dodavatelů objevit nekalé praktiky. My jsme s Českou obchodní inspekcí připravili desatero rad. Ona je to vlastně aktualizace, protože ty rady již byly, ale my jsme je aktualizovali s cílem pomoci zákazníkům podobným praktikám předcházet. Uvedené desatero jsme zveřejnili na webu našeho ministerstva i na speciálním webu, který jsme zřídili, na kterém jsou tyto informace dostupné, stejně jako informace, jak ušetřit energie. Budeme to dále šířit dalšími cestami. Jednáme v tuto chvíli s Českou bankovní asociací. Musím na druhé straně zmínit, že Česká obchodní inspekce ani například Energetický regulační úřad nemají ze zákona možnost donutit podnikatele zahájit práce nebo vrátit spotřebiteli peníze. Do smluvních vztahů dvou stran my vstupovat prostě nemůžeme. Přikázat vrátit spotřebiteli peníze může výhradně soud. Je možné ještě využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Česká obchodní inspekce se může zaměřit na výrobky samotné, zda jsou v pořádku, zda splňují požadavky uvedení na trh a podobně.
Děkuji, a je zájem o doplňující otázku? Děkuji za dodržení času a nyní reakce předsedy vlády.
A myslím si, že to je tak dobře, že nepravdy se mají napravovat, a jsem rád, že se v tomto shodneme. To, že prostě někteří členové naší vládní koalice mají dlouhodobě třeba jiný názor na rychlost a intenzitu nějakých evropských kroků, na tom není nic divného. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že většina členských států, teď nemluvím o úrovni Evropského parlamentu, nakonec žádnou takovou změnu podporovat z řady různých důvodů nebude. Byla to politika, kterou zastávaly prakticky všechny vlády v poslední době.
Je 16 hodin, uplynul tedy čas, kdy bylo možné podat interpelace na předsedu vlády.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Na stránkách České správy bylo možné se dočíst, že lidé mají v maximálně možné míře využít možnosti podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem. Víte, že díky postupu České správy a vašeho rezortu dostávají důchodci upomínky a výhrůžky penále od zdravotních pojišťoven? Kde se zadrhla komunikace a výměna podkladů pro tyto platby mezi rezortem, MPSV a pojišťovnami? Finanční prostředky, které Česká správa půl roku i déle klientům nevyplatila, byly uložené někde v bance na účtu?
A je potřeba říct, že bohužel, a to je jedna z velkých příčin tohoto dnešního stavu, se kterým se snažíme teď v těchto týdnech, a hlavně kolegyně, kolegové na České správě sociálního zabezpečení vypořádat, tak to je stav, v jakém agenda výpočtu výměry důchodů je, kdy vlastně mnoho lidí je překvapeno, když jim vysvětluji, že tady to není tak, že by byl jednoduchý softwarový systém, který by dokázal sám, automaticky, digitálně vyhodnotit data o tom, jaké byly výdělky těch osob, jaké byly náhradní nebo vyloučené doby a podobně, a vyměřit důchod jako jednoduchou operaci IT systému. Tak toto fakt bohužel v 21. století není. Není to jednoduchá agenda, nelze úplně jednoduše vzít člověka, kterého třeba za týden dokážeme na tuto agendu vyškolit, aby ten člověk dělal dobrou práci, bezchybnou práci. Ale postupně ten velký, nakumulovaný objem žádostí se nám daří postupně - to číslo - snižovat.
Má pan ministr zájem o reakci?
A já musím ještě doplnit jednu věc.
A můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Richarda Brabce, kterého nevidím přítomného v sále, čili interpelace propadá. Přistoupíme k interpelaci pana poslance Janulíka a připraví se pan poslanec Karel Rais.
Samozřejmě jsem si vzal to téma, které nás trápí. My jsme pamětníci, takže víme, co to znamená přesčasy ve zdravotnictví. To asi nepůjde den ze dne samozřejmě, protože by to znamenalo obrovskou personální zátěž, ale nějakou vizi a něco, s čím se dá pracovat a co se dá komunikovat.
Prosím, ujměte se slova.
Faktem je, že masivně se neporušuje zákoník práce, ale faktem je, že někdo ten zákoník práce porušuje. To je kámen úrazu. Tady se asi všichni shodneme, že buď změňme zákoník práce, anebo trvejme na jeho dodržování, ať už ze strany zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Pokud se ukáže, že je v něm něco, co není správné, pojďme ho změnit, kvůli tomu jsme koneckonců tady. Každý zaměstnanec, a to bych chtěl zdůraznit, má možnost obrátit se na pracoviště Inspektorátu práce a oznámit možnost porušování zákoníku práce. Obecně nemám z praxe žádnou informaci, že by docházelo k nějakému systematickému většímu porušování zákoníku práce. Abych jich dělal dostatečné množství, nemůže nás být více, kteří je děláme, a i na velkých pracovištích jsou pak dva, maximálně tři lékaři, kteří ten výkon mohou dělat, a z logiky věci ti lékaři musí být 24 hodin, 7 dnů v týdnu k dispozici a je to velký problém, který nemá alternativu. Uvědomme si infarkty srdeční, kdy zase potřebuji obrovskou manuální zručnost a množství výkonů, které dokážu přetavit do toho vlastního výkonu. Na druhé straně za to ten transplantační chirurg platí velkou daň, a to, že je k dispozici často o víkendech, pořád, a prakticky nemá téměř volno.